Přečtěte si ten stenozáznam, kdy já jsem mluvila v tom svém projevu, tam máte vždycky zdůvodnění těch hesel, které já jsem tady říkala.
Děkuji za dodržení času. Já se omlouvám, pane poslanče, prosím, elektronické přihlášky mají přednost, tak zkuste zmáčknout ten šedivý, protože já vždycky vidím, jak vy tady jste, ale já vám nemohu dát slovo, musím nejprve elektronicky přihlášeným. Takže teď pan poslanec Juchelka, pak pan poslanec Babka.
Moc děkuji. Já samozřejmě budu reagovat na pana ministra Baxu. Moc děkuji za ty odpovědi. Například že Nejvyšší kontrolní úřad by měl kontrolovat poplatky koncesionářské, které jdou do veřejnoprávních médií. Takže vy s tou činností jste spokojeni, je kvalitní, je špičková, je na velmi vysoké úrovni, co se týká zábavných pořadů, ale potom svými hlasy to popíráte. A to je prostě politika této vlády. Ona něco mluví a říká, a potom jinak činí a koná. Takže nebudeme zvyšovat daně, ale mluvíme o tom, že budeme mít možná dvojnásobnou daň z nemovitostí. My nebudeme valorizovat důchody mimořádným... nebudeme měnit valorizační mechanismus, a už ho tady máme.
Děkuji za dodržení času. Další přihlášený je pan poslanec Babka. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Já budu také reagovat na slova pana ministra. Nicméně, pane ministře, přesně tak, jak zde bylo řečeno, vy jste tady řekl, že Česká televize funguje dobře, že jste s tím spokojen, že to hodnotíte na základě výročních zpráv. Je to přesně ten svět, o kterém vy tady mluvíte, ve kterém my nežijeme, vy v něm pravděpodobně žijete.
Také děkuji za dodržení času. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.
Já jsem vysvětloval, jak je to s mým střetem zájmů. A jediné vysvětlení, které mě napadlo, je, že v Národním divadle, konkrétně na Nové scéně, se odehrává každý rok festival Zlatá Praha a že já na Nové scéně už dlouhá, předlouhá léta provozuji kavárnu, jmenuje se Café Nona. Ve chvíli, kdy si někdo objedná občerstvení, tak my ho vyfakturujeme a ta instituce ho zaplatí. Necítím se z tohoto ohledu býti ve střetu zájmů. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Paní poslankyně Pokorná Jermanová tady vyslovila jasnou otázku, která se týká střetu zájmů pana poslance Laciny. A potom ještě reakce na vystoupení kolegy Juchelky a kolegy Babky. Mám takový pocit, že se jednalo o této věci. Předpokládám, že hlasoval pro schválení těchto výročních zpráv a že tedy, pane kolego, sdílíte náš názor - to chci zdůraznit - na to, že Česká televize poskytuje kvalitní zpravodajství, zábavu, vzdělávání a tak podobně.
A vítám posun členky ANO tímto směrem, že se začínáte zabývat střetem zájmů.
Přeji všem příjemné dopoledne. Já bych možná zase rád vrátil tu debatu zpátky na zem a bavil se o těch technických věcech, které tato novela přináší. Jednoduše tím, že ta novela bere Poslanecké sněmovně šanci odvolat mediální rady jako celek, a to je ta nejdůležitější část, kterou přináší. Abych to řekl úplně srozumitelně, protože zatím to byla z mé strany taková technicistní debata, my se tady dostáváme do situace, že sněmovní kapři si mají vypustit svůj rybník a některým kaprům ve Sněmovně se to prostě nelíbí. My nejsme ti, kterým se to nelíbí.
Děkuji. A máme zde dvě faktické poznámky.
Vy jste ten člověk, který tady docela tu novelu tlačí dopředu, a pokud to není pravda, tak samozřejmě budu jenom ráda, ale ráda bych tady slyšela, abyste na mikrofon řekl, že tam nejste v žádném střetu zájmů, protože mediálně se samozřejmě ví, že máte nějaké smlouvy, které máte uzavřeny s Českou televizí, takže mě by jenom zajímalo, jestli náhodou tam není od vás střet zájmů.
Asi to bude jednoduché, abych na to zareagoval hned velmi srozumitelnou odpovědí - nejsem v žádném střetu zájmů. Dovolte mi ještě, když už tady stojím, abych ještě řekl jednu věc.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Jakob.
Děkuji za slovo. Já bych nejdřív chtěl, abych byl také pozitivní, ocenit, že vlastně tady na mikrofon vystupuje kolega Honza Jakob a Lacina, protože byť s nimi nemusím souhlasit, a někdy úplně kruciálně, tak jsem rád, že aspoň tady jdou na ten mikrofon a hájí to. Nerozumím tomu dělítku devět, v čem je ta přidaná hodnota. A druhá věc, že kapři si nevypustí rybník, jsem si přesně psal. To je vlastně z podobného ranku. To si také tedy v tom případě vy nechcete vypustit ten rybník jako kapři tím, že v momentě, kdy klesají reálné mzdy, tak my si na ty mzdy tady sáhnout nechceme. Je to tedy ze stejného ranku, rozumím tomu správně? Buď ano, nebo ne. Ale jinak je to selektivně, to se na mě nezlobte, to v té chvíli je jenom dvojí metr, jak se vám to hodí.
Děkuju. Ale čísla za mě vzal pan Jakob, to asi opakovat nebudu. Rozpočet a význam České televize je ještě o něco větší než dvakrát, ale takhle se nám to zdálo jako v pořádku.
A co je tím důvodem? Takže až ta rada správně doplatí generálnímu řediteli odměnu, možná, že se vládní koalice odblokuje a zprávu o činnosti samozřejmě odhlasuje. A nyní v tom světle té stotisícové faktury pro jednoho člověka, který takhle zvedl ruku a zároveň - pro neschválení té zprávy - a zároveň tam dal to usnesení o doplacení té odměny generálnímu řediteli... ... tak to je skutečně střet zájmů.
Vaše dvě minuty.
A pak jsem už chtěl učinit jenom drobnou poznámku. My jsme skutečně dvakrát ty výroční zprávy z dobrých důvodů neschválili. Děkuji za pozornost.
Děkuji za dodržení času. Dále s přihláškou k faktické poznámce je pan předseda Jakob. Také děkuji za dodržení času. A dále je s přihláškou přihlášen pan poslanec Brázdil, přihlásí se pan poslanec Juchelka. Já jenom - pan ministr se vrátí opravdu během minutky, tak jenom prosím o shovívavost. Prosím. Děkuji za dodržení času. A s poslední faktickou poznámkou zatím pan poslanec Juchelka.
A uděláme to tak dvěma způsoby. Buď tady touto malou novelou zákona o České televizi, a když ona neprojde, tak jako pojistku tím, že neschválíme dvě zprávy o činnosti České televize. Tady my říkáme samozřejmě na mikrofon, že ano, to je jasné, že je to skvělá instituce, špičková a tak dále.
Je tady vaše datum narození, které sedí. Jste jednatel této společnosti a také jako jednatel této společnosti jste musel vědět o objednávkách, které jste obdržel od České televize na různé služby. Já se tu specifikaci bohužel z těch začerněných objednávek nedozvím, ale dozvím se ty částky. Podle mě jste ve střetu zájmů. A bylo by minimálně fér, abyste tady, když jste usiloval o pozici zpravodaje a obhajoval tento zákon vehementně, tuto Sněmovnu o tom spravil.
Děkuji.
Já bych ještě jednou chtěla zaapelovat na poslance vládnoucí koalice, jestli by byli tak hodní a přišli do svých lavic. Je to váš zákon, vy ho tlačíte, je to vaše mimořádné schůze. Teď už tady máme jenom jednoho ministra, ministra kultury, teď už nemáme ani ministryni obrany. Takže buďte tak hodní, pojďte pracovat.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu Lacinu. Takže tady jako argumentovat logičností nebo nelogičností lze na obě strany. Když už se tady otevřelo to matematické okénko panem předsedou Jakobem, tak já se přidám, a opět vám tady zopakuji ty počty, které v tom zákonu měníte.
Děkuji. Pan poslanec Jiří Mašek, poté pan poslanec Aleš Juchelka - stále jsme ve faktických poznámkách. Takže pan poslanec Juchelka, pan poslanec Nacher a poté pan poslanec Lacina.
Já se jenom vrátím k těm počtům radních, protože to je strašně moc důležité. A ten argument je samozřejmě špatně. Aby vám to prostě matematicky vyšlo, tak to tlačíte tady ve třetím čtení, protože ta volba je 7. června, to je prostě jasné a to je očividné. To jsou úplně dvě rozdílná média, která mají společné jenom to, že jsou to média veřejné služby. Ty náklady na televizi jsou úplně jiné než náklady na rozhlas. Jo, pana předsedajícího, pardon. Jsou velmi závažná. A pan poslanec Lacina za to velmi vehementně bojuje. Už jsem to tady několikrát říkal, že prostě chce, aby se zpětně doplatila panu generálnímu řediteli jeho odměna.
Děkuji. A poprosím pana poslance Nachera a poté pan poslanec Lacina.
Já jsem se třeba tady ptal na konkrétní věci, na které jsem doposud nedostal odpověď. Ta zásadní, nejzásadnější je, jestli na to spěcháte proto, abyste ovlivnili už současnou běžící, ne že bude vyhlášená, ale běžící... výběrové řízení na volbu generálního ředitele. A pokud jde o ty počty, tak tam také nebylo odpovězeno. Protože vy skutečně ta čísla si taháte, nevím odkud. Protože žádný z těch argumentů, jak už tady řekli moji předřečníci, nefunguje. Tak to musí být o něčem jiném. Já jsem takový pozměňovací návrh nezaznamenal. To znamená, nejde jenom o to zvýšení počtu, ale vy měníte z jedné poloviny na dvě třetiny.
Děkuji za dodržení času.
Tak to je skvělé ujištění z úst pana předsedy klubu Jana Jakoba, vaším prostřednictvím. A uvidíme, zdali se k tomu, když vám to samozřejmě, nemáte tady tyto úmysly, tak vám nebude vadit, pokud je schválíme, nebo naopak neschválíme. Já si myslím, že to jsou ty dvě minuty, které tady tomu můžeme věnovat. A samozřejmě uvidíme, jaké jsou, právě těmi činy, to znamená tím hlasováním, úmysly tady této vládní koalice. Děkuji moc.
Dále s přihláškou je pan poslanec Babka. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Zaznělo to zde na mikrofon 22. února ve 13 hodin 19 minut.
Dále je přihlášen pan poslanec Jakob. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení času. Pak je přihlášen pan poslanec Babka.
Já jsem zvyklý dneska chodit až po kolegovi Juchelkovi, tak jsem byl chvíli zmaten. Ještě reakce na pana kolegu Jakoba. My si teď nerozumíme v tom, jakým způsobem to jde za sebou.
Děkuji za dodržení času. Paní předsedkyně, prosím, vaše dvě minuty.
Vždyť nás tady nepřesvědčujte. Já vám slibuji, že to bude minuta. My to schválíme a jdeme dál. Vypalte mu prostě rybník!
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím.
A budeme pokračovat lex Ukrajina V a potom zákonem o České televizi, malou novelou. Já jsem za to strašně rád. A udělejme to v ten pátek ráno.
Děkuji za dodržení času. Další s přihláškou je paní poslankyně Peštová.
Já vás tady zastavím s tím vypalováním rybníků.
Prosím s protinávrhem.
A pak jenom jedna osobní poznámka. Ale je to samozřejmě vaše rozhodnutí.
S faktickou se hlásí paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Pane ministře, opakování je matka moudrosti. Týkala se zpravodajství, diskusních pořadů, publicistiky, předvolebních formátů. Analýza sledovala deset televizních relací o celkové stopáži 117 hodin a 35 minut. Tato byla objednaná Českou televizí, zaplacena z koncesionářských poplatků. Já jsem tady nikoho neobviňovala. Já jsem se opřela o tuto analýzu. A znovu opakuji, samozřejmě že mnoho z nás má subjektivní pocit. To je jedna věc. Já si myslím, že ta novela měla být komplexní. Vy jste na ní začali pracovat teprve nedávno, protože hlavním vaším cílem bylo rychle udělat tuto něžnou novelu, abyste ovlivnili volbu ředitele České televize. A já jsem vás tady vyzývala několikrát, abyste mi odpověděl, proč to nemohlo počkat do té doby, než bude hotová velká novela. Odpověď jsem nedostala. Takže možná byste mohl uspořádat seminář vy a tam nám to vysvětlit.
Děkuji.
Já nezpochybňuju, paní kolegyně Ale vy jste stínová ministryně kultury, tak proto si myslím, že by asi měla veřejnost znát, jaká mají být veřejnoprávní média. Mají být tedy provládní? Vy obviňujete současnou Českou televizi, že nadržuje hnutí ANO, tak jste to řekla. Tak uspořádejte ten seminář a řekněte, jaká mají být veřejnoprávní média. Já jsem přesvědčený o tom, že mají být taková, aby nepodléhala jakémukoliv politickému vlivu, aby nestranně, důrazně, tvrdě, zleva, zprava posuzovala to, co se ve veřejnoprávních médiích děje. Já si opravdu tu vaši představu rád poslechnu. Vaši kolegové, třeba pan Juchelka je expert na tuto oblast, já si jeho názoru velmi cením, neřekl ani jednou, že hnutí ANO považuje zákon za protiústavní a v rozporu s evropskými předpisy.
Máme zde dvě faktické. První pan poslanec Lacina, poté paní poslankyně Pokorná Jermanová.
A pak ještě bych možná rád reagoval na pana kolegu Juchelku, který říkal, že ANO je demokratická strana. A to je možná odpověď panu ministru Baxovi na tu představu, jak by měl vypadat generální ředitel České televize v tom světě, o kterém se tady dneska tak dlouho bavíme.
Tak já si dovolím v tuto chvíli zareagovat nejdříve na pana kolegu Lacinu. Omlouvám se, pane ministře, protože tu reakci musím tady říct. Pane ministře, já neobviňuji Českou televizi. Já obviňuji vás, vaši vládu, že tu Českou televizi chcete regulérně ovládnout. A já nemám žádného vysněného kandidáta České televize ani Českého rozhlasu... Prosím, nepokřikujte tady na mě. Na tom se snad shodneme.
Máme zde další faktické poznámky a to je pan poslanec Babka, poté pan poslanec Jiří Horák a poté pan poslanec Karel Krejza.
Zpět k tomu zákonu o České televizi a Českém rozhlase.
Máme jednu faktickou - pan ministr Baxa. Děkuji a s přednostním právem je přihlášena paní poslankyně Dostálová.
Bydlíme v jedné České republice a měli bychom se podle toho chovat. Tak já bych jenom chtěla říct, že to není náš zákon, to není zákon opozice. Ani my jsme nesvolali tu mimořádnou schůzi. Tak prosím vás, jako opozice a hnutí ANO skutečně tady nic nehrne. A já prostě jsem vnímala to, co tady říkali kolegové, vznášeli tady samozřejmě mnoho otázek. Já rozumím důležitosti médií veřejné služby, rozumím důležitosti médií, kterou hrají v našich každodenních životech, ale opravdu nerozumím té posedlosti, proč na zákon o České televizi musíme svolávat mimořádnou schůzi, co je na tom tak strašně důležitého, co tak spěchá. Takže pro mě by bylo opravdu důležité vědět, v čem je nefunkční nebo přežitý model například volby mediálních rad oproti tomu, jak je to dnes. Co je aktuálně špatně na fungování jednotlivých rad, když to chceme měnit? Co je ta podstata toho, že se tam zvedá počet radních? Jestli si myslíte, že pak bude Česká televize vyváženější? Zda si myslíte, že ubude občanů, kteří jsou s vysíláním Českého rozhlasu nebo České televize nespokojeni? Zda přinese rozšíření mediální rady lepší hospodaření veřejných médií? Nebo zda tedy není náhodou celá novela pouhou součástí cenzurní mašinérie roztlačenou vládní koalicí?